Neustále čelím dotazům na to, zda se mohou zapojit učitelé češtiny i učitelé jiných jazyků, kteří samozřejmě umí česky. V současné době v tomto nevidím ten problém, v současné době vidím spíše problém v těch financích, ale věřím, že to v nejbližší době na vládě dohodneme.
Děkuji a nyní svou interpelaci přednese pan poslanec Kamal Farhan, která je cílena na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Proč tuto interpelaci na pana ministra financí? V příštím týdnu by měly být podklady analytické komise a v dalším týdnu již začnou jednat segmenty se zdravotními pojišťovnami o úhradách zdravotní péče. Můžete mi prosím, pane ministře, upřesnit, kolik tato platba bude? A jste již na nějaké částce s ministrem zdravotnictví dohodnut? A druhá otázka: Jste si vědom toho, že bez stanovení výše této částky není možné vést smysluplné jednání mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami na příští rok?
Děkuji a nyní odpověď pana ministra.
Ano, jsem si toho vědom, nicméně si nemyslím, pokud máme nějaký interval, že to není smysluplná debata. Máme přece odhady o objemu poskytnuté zdravotní péče, máme odhady počtu státních pojištěnců, máme odhady, kolik se zaplatí na zdravotním pojištění z firem a zaměstnanců. To jsou ty zásadní údaje. V této chvíli máme dva návrhy, jeden se opírá o inflaci a druhý se opírá o průměrnou mzdu. A opravdu to chceme načíst mezi prvním a druhým čtením. To neznamená, že pokud budeme mít nějaký návrh na pracovní úrovni hotový, že budeme čekat, až skončí první čtení. Myslím, že ta jednání mohou začít bezprostředně mimo jiné kvůli tomu dohodovacímu řízení.
Také děkuji. Dobře, dochází samozřejmě vystoupením pana ministra k otevření rozpravy. Ano, už vidím přihlášení pana poslance Haase. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ale myslím, že nepřekročím ten čas faktických. Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, uvedl čtyři argumenty. Možnost obrácení se na soud i dnes. No, to je samozřejmě stejné, ale rozdíl je v té projednávané materii. Dneska minimum spotřebitelů po rozhodnutí finančního arbitra jde do správního soudnictví. To jsou jednotky případů, které - mně věřte z té praxe - jsou to jednotky procent. Jinak skončit nemůže, protože ty znalecké posudky nikdo jiný než soud nerozštípne. Nezpochybňuji, že už dnes se mohou obracet spotřebitelé po rozhodnutí po nálezu finančního arbitra do správního soudnictví. Druhá věc - a to tedy musím říct velmi korektně. Ne, já věřím, že se to kolegovi Patriku Nacherovi jenom honilo hlavou a že by pak hlasoval proti. Třetí důvod. A víte proč? Protože existuje jedno kouzelné slovo, které by mělo fungovat ve všech oblastech českého, nejen finančního trhu, ale prostě všech oblastí české ekonomiky, které spadají do systému ADR. Existuje něco jako slovo samoregulace. To je ta nezaujatost nebo to je ta nestrannost?
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
No, já bych se chtěl zeptat pana ministra Kupky, kde jsou ty lži, o kterých mluvil? Ale proč ty urážky a dehonestace?
Nyní s přednostním právem pan ministr Kupka. Nebo s faktickou? To záleží na vás.
Tomu, pane kolego, opravdu nerozumím, prostřednictvím paní předsedající. A že to možná v tomto směru je možné vnímat jako nepravdy nebo nepřesnosti, promiňte, ale to není vyjádření urážky.
Nyní pan poslanec Nacher.
Pan ministr dopravy řekl, že otevírá rozpravu tím, že Karel Haas vystoupí, aby vyvrátil nějaké lži. Tam žádné vyvracení lží nebylo, žádná lež.
Děkuji panu ministrovi. Máte čas na velmi rychlou doplňující otázku, v 18 hodin vás budu muset přerušit. Prosím.
Samozřejmě že to je dobrá zpráva pro policisty, že jim ty přesčasy budou proplaceny, včetně hasičů, včetně policistů, a tam směřovala moje otázka.
Už bohužel není možno reagovat, vypršel čas pro interpelace. A já se tímto také loučím a předávám řízení schůze.
Z dnešního jednání se omlouvá z pracovních důvodů od 18 hodin pan poslanec Andrej Babiš a naopak ruší svoji omluvu pan poslanec Rais, který se účastní jednání. Než přikročíme k jednotlivým bodům, tak mě požádal o slovo s přednostním právem pan předseda Okamura. Takže pane předsedo, máte slovo.
Mám na to i svědky. A teď se tady dovídám, že si účtuje za setkání s poslanci 47 000 korun na hodinu. Takže Stanislav Polčák u mě třikrát lobboval za zákon tři hodiny a on si za schůzku u mě, se mnou, zřejmě účtoval 140 000 korun z veřejných peněz městům a obcím? To tedy z nás tady udělal pěkný hlupáky. No tak to je neuvěřitelný politický gauner! Znova chci požadovat ten seznam...
Pane poslanče, já vás přeruším a poprosím kolegy a kolegyně, aby se utišili, a ty, co vystoupení pana poslance nezajímá, aby případně odešli do foyer.
Řeknu ještě dvě krátké věci k tomuto. Už mě několik lidí upozorňovalo, že za tato moje dnešní vystoupení, že se bude snažit mě ministr vnitra Vít Rakušan, hnutí STAN a vládní představitelé kriminalizovat. Tak já to tady říkám na mikrofon: Budou se za každou cenu mě snažit kriminalizovat, dehonestovat, poštvávat proti mně novináře, protože jsem prostě nepohodlný. A já se jenom ptám v zastoupení našich voličů, já jsem ty kauzy nezpůsobil. A já jsem se ho zeptal, jak mi to vrátíte? Takže to je to, co jsem tady chtěl říct. Ano, to tady píše! Pan Polčák by měl rezignovat na mandát europoslance, tím by vyvodil svojí politickou odpovědnost, a k tomu by ho měl vyzvat premiér Petr Fiala i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, ale nevyzvali a nic takového neřekli. No jasně, proč by to říkali? Takže to jsem tady chtěl říct na úvod.
Policie buď bude šetřit, nebo nebude, pokud ona uzná za vhodné, nebo pokud vy dáte trestní oznámení. Tak ho dejte. Tak ho dejte! Už jste tak mluvil u sponzoringu hnutí STAN. Nemám žádné informace, jestli jste něco takového udělal nebo neudělal, ale dejte potom, prostřednictvím paní předsedající, nějaký podnět. Ale neříkejte, že by něco měla nebo neměla šetřit policie. To prostě politik nesmí říkat. Tedy suma sumárum, rozhodně vám tady nebudu odpovídat na nějaké otázky: Myslíte si, že je to vhodný europoslanec? Já se neptám: Myslíte si, že třeba pan předseda Fiala je vhodný předseda poslaneckého klubu? Prosím vás, nechte to být. Nechte to na nás! Nechte opravdu to, koho my tam nominujeme a co si o kom myslíme, jestli je, nebo není vhodný, tak to opravdu nechte na našem hnutí. Za další, a to jsem řekl zcela jasně, to, že Stanislav Polčák žádnou odměnu, byť se jednalo o advokátní práci, nepřijme, považuji za jediné možné řešení. A znovu říkám, žádná odměna starostovi do této chvíle v obci, o které jste hovořil, schválena nebyla. Zjistěte si fakta. Něco takového se stát z právního pohledu vůbec nemůže. Je mi to líto, že vás tady zdržujeme od práce těmito záležitostmi. Chápu, že budete navrhovat mimořádnou schůzi. Pojďme dnes řešit body, které máme na programu. Jsem připraven odpovídat celé odpoledne na vaše interpelace, od toho tady jsem. Myslím si, že bude hodně času, protože pan premiér je na zahraniční cestě. Ale pojďme se teď věnovat tomu, co máme na pořadu jednání. Myslím si, že ty základní informace jsem vám v téhle chvíli, pane Okamuro, prostřednictvím paní předsedající, poskytl. A myslím si, že hnutí STAN prokázalo, že umí vyvozovat ze svých chyb, které přiznávám, politickou zodpovědnost.
Děkuji, pane ministře. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Takže vlastně jsme se dozvěděli, že pan europoslanec Polčák je takový altruista, že on v podstatě už dopředu věděl, že ty peníze nepřijme, když je fakturoval, to si ani nemůže dovolit, a je to vlastně borec. Takže mě napadá citát z klasika, který říká: Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. Takže z toho důvodu si myslím, že je potřeba tuto analýzu udělat. A teď mi dovolte, abych načetl dva body opozičního okénka. Po dohodě s hnutím ANO bod číslo 2 si načte hnutí ANO.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Vy víte, že já jsem tady včera vystupovala s tím a chtěla jsem zařadit také bod ohledně odškodnění kauzy Vrbětice pro jednotlivé obce, a opravdu mě velmi překvapilo, že to bylo vetováno pěti poslaneckými kluby. On nebyl?
Soud zná právo, ale nezná odbornou otázku, takže na jakoukoli odbornou otázku musí být vypracován znalecký posudek. Znalců opravdu ubývá díky jejich nízkému ohodnocení, takže na znalecké posudky se čeká v řádu jednotek měsíců. Dovedete si představit, že tuto agendu svěříme kanceláři finančního arbitra a že to pomůže - já si dovedu představit, že to svěříme, ale uděláme tu nejzásadnější chybu a totálně to půjde proti celému systému ADR, to znamená, proti celému systému alternativního řešení sporů. Vracím se k tomu nosnému. Co z toho můžeme očekávat, když tento návrh projde? V roce 2019 to bylo přes 500 dnů, v roce 2020 to skutečně kancelář stáhla na těch 360 dnů. Podle mě to bude výrazný nárůst v řádu trojciferného počtu dnů. Zbývá jim obrátit se do správního soudnictví. Myslíte si, že někdo ze spotřebitelů v této zemi je běžně účastníkem správního soudnictví? Jsou účastníky typicky občanskoprávních sporů, ale účastníky správního soudnictví nejsou. No, to snad nikdo nemůže myslet vážně. A ta poslední právní zmínka.
Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
A pak některé soudy, když byly napadeny rozhodčí nálezy, přiznaly odkladný účinek, některé nepřiznaly odkladný účinek. A já se obávám, že v podstatě podobný postup by nastal i v tomto případě. A poslední myšlenka. To znamená, byť mám obrovské výhrady jako advokát k našim soudům, a je to logické, že mám k nim výhrady, přece jenom bych jim to nechal víc k dispozici a nechal bych lidi, aby tyto věci řešili přes soudy.
Jak jsem slíbila, já jsem se přihlásila se stanoviskem hnutí STAN k návrhu. My vidíme hlavně tři rizika spojená s přijetím návrhu. Druhou z problematických oblastí, která má být podle návrhu předmětem rozšíření působnosti finančního arbitra, je pak oblast neživotního pojištění.
A nyní s odpovědí přijde k pultíku pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Já jsem včera podle mě jenom přesně popsal případ, který nastal. Tak zkusme si upřesnit ta čísla. Mnoho obcí, mnoho peněz, já mám konkrétní čísla. S panem předsedou Luklem a ostatními členy jeho delegace jsme se plně shodli. Jednání bylo klidné, věcné, konstruktivní. Je tam několik možností. Za prvé zapojení Národní rozvojové banky, to je bývalá Českomoravská záruční banka, je to banka plně v rukou státu. Jsou tam tři v zásadě rovnocenní akcionáři - Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nevidím žádný problém v tom, aby tato banka půjčovala za rozumných podmínek obcím peníze na to, aby překlenuly tu těžkou dobu. Ten problém se do komunálních voleb nevyřeší. Nevyřeší! Je nereálné očekávat, že do konce října letošního roku budou uvolněny ty peníze. Myslím si, že to je správný postup, protože teď nejde o to, abychom hledali viníky, ale jde o to, abychom našli řešení. Od příštího týdne bude k dispozici kontaktní osoba na Ministerstvu financí, budeme realisticky posuzovat každou obec zvlášť, protože je něco jiného, budeme prostě posuzovat množství nedostupných peněz vzhledem k objemu ročního rozpočtu. Tam, kde je investice pouze na straně obcí, je pravděpodobné, že některé z těchto investic budou odsunuty, ale s tím se bohužel nedá nic dělat. Budeme k němu přistupovat klidně. To řešení není ve prospěch ani starosty a většiny, ani opozice a menšiny. Je to ve prospěch občanů, kteří v těch obcích, městech či krajích žijí. Ale parlament ani vláda nemají radit samosprávám. Ty mají z ústavy právo na to, aby si rozhodovaly samy. Ty už ty peníze dostaly.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za odpověď, pane ministře. A přenesený výkon státní správy pro Kraj Vysočina je nějakých něco málo přes 100 milionů korun, tak to ten problém jim určitě nevyřeší. A odpověď od vás, jak tento konkrétní příklad budete řešit, jsem se nedozvěděl.
Vzpomeňte si na vyjádření bývalého hejtmana: "Mně to poradili kluci na Hradě. Já tomu nerozumím, tak jsem tam ty peníze dal." Jenom cituji, nic nepřidávám. Řekl jsem, že se budeme přes Národní rozvojovou banku snažit, aby tyto zasažené obce a kraje dostaly půjčku z Národní rozvojové banky. Jsem v poměrně častém kontaktu s panem hejtmanem, řešíme to vlastně od prvního dne, ale nejsou to věci, které se mají řešit přes mikrofon, o tom jsem fakt přesvědčený.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.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
Ale já se domnívám, že zásadním problémem je jazyková bariéra.
Máme 24. 3. a já se ptám, jak byly splněny konkrétní úkoly dané zákonem, to je založení nového finančního místa v integrovaném informačním systému státní pokladny, změny ve státním rozpočtu, rozpočtová kapitola a eliminace prostředků mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Nejvyšším stavebním úřadem.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní poslankyně, je to trochu střelba mimo terč, ale proč ne. Nicméně formálně, z hlediska státního rozpočtu, ty kroky učiněny byly. To je politické rozhodnutí vlády, protože rozpočet je výsostně politické rozhodnutí vlády a následně většiny v Poslanecké sněmovně. Já se do těch odhadů pouštět nebudu, ale máme vůli, aby tato novela byla schválena, a máme vládní většinu, tak dojde k částečnému odložení zřízení státní stavební správy i faktického vzniku Nejvyššího stavebního úřadu a ta agenda bude nadále vykonávána Ministerstvem pro místní rozvoj a financována z jeho rozpočtu.
Děkuji ministrovi financí za dodržení času v rámci odpovědi a zeptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Paní poslankyně, máte slovo.
Já vám děkuji, pane ministře, za odpověď. To, co tady jste dali do Poslanecké sněmovny, to se snažíte nějakým způsobem přibrzdit nebo ospravedlnit něco, co vlastně nekonáte. Já se jenom ptám, jakým způsobem budete obhajovat to flagrantní porušení zákona, protože vy ten zákon vůbec nedodržujete. Ten zákon tady je a vy se podle něho vůbec neřídíte.
Děkuji za dodržení času a požádám o odpověď pana ministra financí.
Tak já nebudu vyjednávat, je to logické, podle rezortu, ale předpokládám, že argumentace bude změna legislativy. My jsme vás na to upozorňovali v minulém volebním období, vy jste na to neslyšeli. Já to plně respektuji, že jste měli většinu vy a SPD, kteří jste to prohlasovali. Jedna věc je, že to vláda takhle předložila, k tomu se plně hlásím. Jako člen Poslanecké sněmovny se plně hlásím k tomu, že jsem hlasoval pro tento návrh. Lišíme se v názoru, jaké nástroje, jaké instituce k tomu použít. To mi přijde jako legitimní politický spor, na tom není nic špatného.
Pane ministře, děkuji za dodržení času a za vaši odpověď. Ještě zároveň řeknu, že se připraví paní poslankyně Karla Maříková.
Dámy a pánové, ministryně, ministři, kolegyně a kolegové, nejdřív dvě technické poznámky, než se dostanu k výpovědi jako takové. Za prvé, prostřednictvím paní místopředsedkyně, vážený pane Okamuro, já jsem se tady před vámi opravdu neschovával. Jistě jich bude celá řada na mě a já se moc těším, že využiji toho prostoru, abych mohl na všechny možné typy otázek odpovídat. A myslím si, že Ministerstvo vnitra se minimálně v této krizi, která teď probíhá, nemá za co stydět. Netahejte do toho pana premiéra Fialu. Oslovujte mě, oslovujte moje kolegy, oslovujte hnutí STAN, na to máte legitimní právo, ale interpretovat tady dětinsky, co vám kde za vašimi zády řekl, neřekl pan premiér Fiala, dětinsky tady komentovat to, že za mnou přijde kolega Gazdík a něco mně tady pošeptá a podobně - já vůbec nevím, prostřednictvím paní předsedající, kde na tohle berete právo. Tohle se týká hnutí STAN a já k tomu rád vystoupím, a vystoupím k tomu nikoli tak, že budu vás napadat nebo vaše hnutí nebo někoho jiného. Já k tomu vystoupím s pokorou. Žádný předseda politické strany, ani vy, ani další, kteří tady v sále jsou, nejsou rádi, když jeho lidé dělají chyby. Nejsou rádi, když dělají dokonce hrubé politické chyby. A každý zodpovědný předseda politické strany má chtít, aby z takových chyb lidé vyvodili svoji vlastní politickou odpovědnost. Já jsem od začátku toto své vidění věci panu europoslanci Polčákovi řekl, samozřejmě jsem od začátku trval na tom, že tuto odměnu nemůže přijmout, a já chci zdůraznit jednu věc - on tuto odměnu nepřijal, to už bylo v našem prohlášení poslaneckého klubu Starostů a nezávislých před dvěma dny, a vyvození politické odpovědnosti já v této chvíli považuji jako jednoznačně správné.